V tom lednu jsme tady schválili něco, co pak bylo odloženo, a další čtyři měsíce byl klopotným způsobem sestavován zcela nový text, včetně nového zákona. Služební zákon to nebyl. Ale určitě to nebyl služební zákon. Protože to, co jsme dostali před těmi 35 dny na stůl, to s tím lednovým textem nemělo společného ale vůbec nic! Tady už musím ocenit, že název zůstal. Název se nezměnil, to je jistě dobrý posun. Ale jinak se jedná o třetí nový text. My si to myslíme také. Už jenom ten samotný proces, zatím jsem se vůbec nebavil o obsahu, už jenom ten samotný proces projednávání každému gramotnému dostatečně jasně vypovídá, že to prostě nemůže být kvalitní zákon. V lednu jsme tady měli něco, co pak přestalo existovat. A vy to chcete prohlásit za druhé čtení! Vy máte ambici to druhé čtení projednat tento týden. A vy máte ambici to třetí čtení schválit příští týden. V okamžiku, kdy se nebavíme o ničem jiném než o zákonu, který určí zásadním způsobem charakter řízení státu? To není zákon o státní službě - pouze, to je zákon o charakteru řízení státu. A tam je úspěch a prosperita české ekonomiky, a tam je úspěch a prosperita podnikání. A takové lidi tam musíme dát a na 14 dní zabetonovat, aby nám ty dotace zajistili. Přesto trvám na tom, že zákon o státní službě je potřebný a že ho chceme. Politický konsensus není možné dosáhnout tímto způsobem, a už vůbec ne na mimořádné schůzi. Dovoluji si proto tímto projevem zdůvodnit, proč nebudeme hlasovat pro program mimořádné schůze, proč jsem přesvědčen, že máme do termínu řádné schůze poměrně dost časového prostoru, abychom se mohli pokusit o to shodnout se, jak by ta předloha měla vypadat. Na to máme lyže i výcvik!
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tady zaznívala z úst některých představitelů vládní koalice obava, že opozice, zvlášť Občanská demokratická strana a TOP 09, budou dělat nějaké obstrukce. Já jsem zatím nabyl dojmu, že ten, kdo s obstrukcemi začal, je pan premiér Sobotka. Protože jinak jsem vůbec neporozuměl jeho úvodnímu vystoupení. Je jasné, že pan premiér se chce pochválit, dělá to v poslední době často. Tyto návrhy nejen že všem nepomohou, nepomohou skoro nikomu, ale hlavně zavedou nové dotace pro vyvolené, zabetonují státní správu pro politické proponenty současné koalice, způsobí další chaos a další nepřehlednost prostředí, ve kterém se občané České republiky pohybují. Abychom to pořád nemuseli poslouchat, tak vám řeknu, že s tím souhlasím, a to je tvrzení, že v letech 2010 až 2013 zde vládla vláda Petra Nečase. To je, pane premiére, pravda. My to všichni víme a už nám to nemusíte pořád opakovat.
Není to žádná levárna. Děkuju za vaši pozornost.
Nyní má slovo pan poslanec Šincl.
Děkuji za pozornost.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Rykalu. Děkuji a nyní prosím dalšího přihlášeného, pana poslance Fiedlera.
Já se přihlašuji k svým pozměňovacím návrhům pod čísly 1016, 1065 a 1066, které jsou uvedeny ve sněmovních tiscích.
Jste puštěn, pane poslanče Urbane. Váš kolega vás pouští, prosím, máte slovo.
Jen krátce.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji, paní předsedající. A taky bych chtěl jenom trošku okomentovat, že záměrem novely nebylo měnit strukturu zdanění, ale především splnit kritéria minimálního zdanění s co možná nejnižším dopadem na strukturu trhu. My jsme skutečně na ministerstvu na tom strávili strašně moc debat. Každý má na to jiný názor.
Poprosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.
A znovu podotýkám, že cigarety podle našeho názoru nejsou sociální komodita a že přesun na trhu od dražších k levnějším podle mého názoru není nic, co by mohlo potěšit kohokoliv včetně bojovníků proti kouření a lékařů. Ale prosím, to vyjádříme hlasováním o pozměňujících návrzích.
Děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Stanjuru, faktická poznámka pana poslance Kováčika.
Omlouvám se panu kolegovi Stanjurovi, ale to, co tady běží v té diskusi, mě trošku znepokojuje. Padl tady návrh od pana ministra na zkrácení lhůty a tak podobně. Já, nezlobte se na mě, se skutečně potřebuji poradit se svým klubem, jak s tím návrhem naložit, a proto teď žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce půl hodiny.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vládo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru.
Není tomu tak. Není tomu tak. Tudíž nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartičkami. Nyní tedy zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Pokusíme se tedy znovu. Takže kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo tři, je to Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Dobré odpoledne. Děkuji, vážená paní předsedající. Tato novela realizuje jednu z priorit vlády obsaženou v programovém prohlášení vlády. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání předloženého návrhu zákona.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
Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska a prosím, aby se připravil pan poslanec Fiala.
Že to je nesmysl, jsme si mnohokrát vysvětlovali.
Skokové navýšení cen cigaret je spojeno s vysokým rizikem přechodu spotřebitelů na černý trh, jehož nárůst byl zjištěn již v současné době. Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání předložené novely.
Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Ladislav Šincl.
Jelikož jste dané pozměňovací návrhy dostali v textové podobě, proto mi dovolte, abych vás na ně odkázal. Výsledkem této úpravy je nový pozměňovací návrh, který je alternujícím pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtového výboru. Avizuji, že tento pozměňovací návrh předložím v podrobné rozpravě.
Jestli jsem uveden jako zpravodaj výboru, tak jsem zpravodaj výboru.
Děkuji za slovo. To znamená, pokud bude schválen první, další dva pozbývají smysl. To znamená, zavádí stejnou sazbu spotřební daně z tabáku na každou krabičku cigaret. Dopad této zvýšené sazby je přibližně 5 korun na jednu krabičku cigaret oproti dnešním cenám.
Vrácení spotřební daně na zelenou naftu jsme zrušili také proto, že byla zdrojem daňových úniků. Nelze kontrolovat, jestli se ta nafta lije do traktoru, nebo do osobního auta. Já jsem se setkal v minulých dnech a týdnech s celou řadou soukromých zemědělců, kteří mi jasně říkali, že o takovouto politiku státu nestojí. Mnohem raději by byli, kdyby stát nedeformoval trh různými dotacemi a pozitivními diskriminacemi. Dokonce používali věty: Nejlepší dotace by byly žádné dotace. A toto je typ výhody, která je poskytována pouze některým, kteří podnikají v zemědělství, a především těm, kteří jsou větší a nehájí zájmy drobných zemědělců. My bychom měli naslouchat těm, pro které politiku děláme. Měli bychom hájit především zájmy drobných zemědělců, na kterých stojí tradice českého venkova, a měli bychom vytvářet pro ně rovné podmínky tak, aby mohli dobře vykonávat svoji činnost.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.
Milý pane zpravodaji, já vám na to poctivě odpovím. Pokud vím, tak dnes tuto pitomost tlačí Poslaneckou sněmovnou KDU-ČSL. Když těch pitomostí bylo mnoho, tak jsem tu stranu opustil a založil jsem stranu, kde už se pitomosti nedělají. Na tom není nic pokryteckého.
Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.
A tam je jedno, jestli je to drobný, střední, velký zemědělec.
Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Přece jenom nedá mi nereagovat na několik věcí, které zde byly vyřčeny. Napřed panu předsedovi Fialovi, panu kolegovi. Já bych chtěl říci - jsou oblasti, kterým nerozumím a do kterých se ani odborně nepouštím, do těch polemik, když tu danou situaci neznám.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Po něm se připraví pan poslanec Bendl.
Promiňte, já nemohu jinak, na pana předsedu Kováčika musím zareagovat. Nicméně předtím dovolte, pane ministře, abych vám řekl, že pevně doufám, že tím, že jste hovořil o panu předsedovi profesoru Fialovi jako o kolegovi, že jste si příliš nezadal. Tady myslím, že je potřeba ocenit vaši velkorysou noblesu, a chápu, že v té souvislosti jste o mně hovořil jako o bývalém kolegovi. Jim jde o ty peníze. Tomu já rozumím. A tady znovu opakuji vládě, že tu možnost má v rámci poměrně velkorysých výdajů, které plánuje v následujících letech ve státním rozpočtu, a nemusí se kvůli tomu dopouštět distorze daňového systému. A pan předseda Kováčik říkal: Od toho jsou kontrolní orgány. Opravdu se tady nejedná o nic jiného než o jakýsi symbol: my jsme vám slíbili vybojovat zpátky zelenou naftu, tak vám ji vybojujeme.
Bylo by možné, že by tyto věci mohly vést ke zneužití tohoto systému a k únikům ze systému sběru komunálního odpadu. Cíl je jasný - předejít tomu, aby tyto sběrny byly otevřeny i v nočních hodinách, což je jeden ze zdrojů kriminální činnosti související s těmito sběrnami, zejména co se týká kovových odpadů, a také samozřejmě aby nebyly zřizovány tam, kde to občany obce obtěžuje, tedy ve čtvrtích rodinných domků. To je skutečně zásadní věc, kterou si stanovujeme poměrně značné problémy do budoucnosti, a pan kolega Kučera o tom tady hovořil. Alternativou pro skládkování je třídění a recyklace, o té se tady příliš nemluví, a také spalování. Já tedy nepovažuji spalování komunálního odpadu, tedy jeho energetické využití, za něco nevhodného nebo nepřijatelného. To si myslím, že je vhodné a je to podle našeho názoru na místě. Jedna z možností, kterou vidím, je požádat Sněmovnu, aby hlasovala o jednotlivých bodech těchto návrhů odděleně. Ten postup je takový, že ty části, které chceme podpořit jako klub Občanské demokratické strany, jsme připravili jako zvláštní pozměňovací návrh, který avizuji a který načtu, až pan předsedající otevře podrobnou rozpravu, do které se pak následně přihlásím.
Víte, tady se dneska hodně hovořilo o snižování daní. Já si myslím, že nikdo rád neplatí daně, ale nikdo rád také neplatí poplatky. A pokud chceme tímto způsobem připravit půdu pro to, aby poplatky v našich obcích stoupaly, tak je to ta správná cesta. A to si myslím, že při takovýchto případech velmi vážně hrozí.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji. Možné to je.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě jako lékař musím přiznat, že nám Kryštof Kolumbus přivezl, a nedá se snad říci ani pochutinu, ale vysloveně drogu, která bezesporu zdraví našich obyvatel škodí. To je věc, která mě mrzí léta, ale nyní nemám sílu toto změnit. Tolik jen na úvod. Už se tady hovořilo o zahraničních, domácích výrobcích etc. etc. a já to chci ještě rozšířit o další druh tabáku a to je tabák dýmkový. Z mého pohledu jsou to poměrně rozkošné obchody, kde kromě kvalitních doutníků, alkoholu si též můžete zakoupit dýmku a dýmkový tabák. Ono se tam hovoří o pár desítkách milionů, o které bychom mohli přijít.
no tak to tedy nebude. A je hezké, že jste včera získali z Bruselu něco černé na bílém. To už je i cynická otázka. Není pravda, že jsme nepřipravili návrh služebního zákona. Připravili. To, že pak padla vláda, skončilo funkční období Sněmovny, to je všechno pravda. Ale není pravda, že jsme na tom nic neudělali a že nás to nezajímalo. To, že pak politický život běžel někudy jinudy a termíny byly jiné, to se prostě stává, to už člověk úplně neovlivní.
Děkuji, pane předsedo. Vy jste to zavinili, že se tu nečerpalo.
Žádnou další žádost o vystoupení s přednostním právem nemám, tudíž přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu, tak jak byl předložen, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přistoupíme tedy rovnou k prvnímu bodu pořadu schůze, kterým je Prosím ho tedy, aby se ujal slova.
Dobrý den, vážený pane předsedo, dobrý den, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Každá změna či úprava zákona, která pomůže snížit kriminalitu, je rozhodně přínosem.
Mám zde dvě řádné přihlášky a jednu faktickou poznámku. Takže v tom případě vystoupí pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Zahradník a potom pan poslanec Adamec.
Děkuji za slovo. Senátní novela zákona o odpadech řeší problematiku výkupu druhotných surovin a s tím spojenou kriminalitu. To je, jak už jsem řekl, správný postup.
Ještě někdo další do podrobné rozpravy? Další přihlášku písemnou nemám ani přihlášku z místa nevidím. Nemá zájem. Ještě zagonguji, aby všichni, kteří mají zájem o hlasování, se mohli dostavit do sněmovny. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Končím druhé čtení tohoto - ještě vidím přihlášku. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ptám se, kdo je pro opakování tohoto hlasování, respektive pro zpochybnění elektronického zápisu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. To jistě nezmění nic na průběhu projednávání tohoto návrhu zákona. Budeme pokračovat. Požádám, aby z pověření vlády uvedl tento tisk ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Pan ministr už se chystá.
Děkuji, pane předsedající. V mnohých oblastech by to udělalo velké problémy. Tam máte celou analýzu. Každý poslanec tam může najít svůj okres, svůj kraj a může se podívat, jak konkrétně na tom vaše oblast momentálně je. Tímto děkuji vážené a slovutné Poslanecké sněmovně za pozornost.
Děkuji za slovo. Není to k tomuto návrhu zákona. Pan poslance Schwarz říkal, že nemohl hlasovat. Záznam o hlasování ho usvědčuje ze lži.
Já vám, pane kolego, dám slovo k faktické poznámce až v rozpravě, protože teď to udělat nemohu. Já jsem vám důvěřoval a vy jste nás trochu podvedl. Dobře, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.